Děkuju za slovo, vážený pane předsedající.
Já se opět omlouvám, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení! Jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí jednacího sálu, prosím vás!
Úplně stejný! Úplně stejný, jak my jsme dali. Centrální registr účtů a další věci, které vy jste chtěli a nedokázali jste to udělat. Takže toto je váš návrh, je úplně stejný. A bylo to v ústavním zákonu. To je skutečně - kde je ta šaškárna tedy, prosím vás? Mě zajímá rozpočtová odpovědnost. A je mně strašně líto, že členským státům musí říkat Brusel, že se nemají zadlužovat. A když se někdo zadluží, tak přijde exekutor. Souhlasím s panem poslancem Stanjurou, že je škoda, že to neprošlo, jako ústavní zákon. Je to reputační věc.
Děkuji, pane poslanče. Váš návrh byl zaevidován, a jak říkáte, bude o něm hlasováno ve třetím čtení. Z pověření vlády předloží návrh zákona a uvede jej ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Takže návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který konstatoval, že a) doporučuje
Děkuji, paní poslankyně.
Dámy a pánové, usnesení hospodářského výboru je velice stručné.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Novotný.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Jedním z takových nositelů nejrůznějších návrhů a názorů v této oblasti je třeba i ICT Unie. Třetí část toho návrhu zpřesňuje pojmologii, je to tedy primárně návrh týkající se upřesnění definice pojmu "produkt", se kterým tento návrh zákona pracuje, tak, aby bylo zřejmé, v jaké míře konkrétnosti či obecnosti tento pojem je v zákoně používán. Jde o to, aby šlo o produkt určitých vlastností, nikoli o konkrétní výrobek, to je ten jeden konkrétní produkt. Pátá část upřesňuje povinnosti a práva, která se týkají likvidace dat nebo kopií dat a provozních údajů, k čemuž je nově povinen provozovatel informačního systému veřejné správy. Jde tady opět o pojmové upřesnění.
Zvláště pozorně by měla Poslanecká sněmovna a především vládní koalice naslouchat Senátu právě ve věci územních samospráv.
Prosím, pokračujte.
Počet senátorů, kteří hlasovali pro zamítnutí zákonů, těch 63, je prostě obrovské číslo. To dokumentuje, že tento zákon je skutečně špatný. Z jednoho prostého důvodu. A jenom jsem si zkusmo spočítal, co by se stalo, kdyby tuto dluhovou brzdu ofenzivně vláda uplatnila u státního rozpočtu. Není to něco, co nestojí ani za detailnější diskusi. Provedla to nešťastně, řekl bych dokonce amatérsky. Dokonce tak jak se vládní koalice rozhodla, je jí to jedno i teď. Senát podle mého soudu nevrací tyto zákony proto, že by snad Česká republika neměla mít zákon, který by omezoval možnosti vytváření nadměrných schodků. Tento zákon veřejné finance neochrání, ale naopak se stane velkou hrozbou pro hospodaření obcí a měst. Děkuji za pozornost.
Nikoho s přednostním právem nevidím. V tom případě vystoupí paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím.
Já bych ráda upozornila na jednu důležitou otázku, a sice zda předložený návrh není v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv, což by mohl být dosti vážný problém, předpokládám, že i z pohledu ústavnosti. Mám tedy za to, že některá ustanovení zákona, o kterých dnes budeme hlasovat, s tímto článkem mohou být v rozporu. Proto bych se ráda pana ministra zeptala, zda a jak se na tuto závažnou otázku dívá, a poprosila bych ho tentokrát o odpověď v rámci rozpravy.
Já vám také děkuji.
Prosím vás, kdo si z vás kdy kupoval byt nebo dům. Já předpokládám, že všichni.

Byla to investice. Přece ty obce, zejména malé obce, přestanou fungovat. Jak zainvestují opravu školy? Jak zainvestují výstavbu haly, jak zainvestují opravu silnice? To nejde. Vy chcete zlikvidovat obce? Jejich hospodaření? Jejich fungování? To je přece naprostý nesmysl! Tím ty obce dostáváte do neřešitelné situace. Likvidační zákon vůči hospodaření zejména menších obcí.

To znamená nesmysl, jenom byrokraticky zatížíme 18 tisíc veřejných institucí, které následně nemusí zveřejňovat změny, tudíž je to celé k ničemu, protože to, co bude vyvěšeno, už dávno nemusí platit. Tak to je! Je to celé nesmysl. Chceme po těch organizacích věci, které ony nemůžou udělat, a budou se dělat jenom věci pro věci, které nebudou mít žádný reálný význam a budou k ničemu.

Ten úmysl je dobrý. Rozpočet je potřeba držet.

Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám také děkuji, pane senátore. V rámci otevřené rozpravy s přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Vilímec, po něm paní poslankyně Kovářová.
Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Pokud to dopadne, jak avizují vládní poslanci, tak definitivně pohřbíte něco, čemu se říkalo finanční ústava. A můj kolega, pan senátor Vystrčil, použil slovo šaškárna. Zkusme začít od toho, čím začal pan ministr financí. Ano, 27 členských států to má implementováno. Potlesk, výborně, skvěle. Kolik z nich to dodržuje? Podívejte se na Francii, Itálii, Řecko, Španělsko. A teď bych mohl pokračovat. Ale, oni tu čárku mají. Za to, že hospodaříme lépe než oni? Důležité není, jestli to máte napsané v tom zákoně. A Česká republika se tak chová. Kde berete tu odvahu nás za to kritizovat, když to vy vůbec nedodržujete? A máme říct dost, pokud jsme sebevědomí. A jestli někdo by nás chtěl sankcionovat za hospodaření České republiky, tak je k smíchu. K smíchu! To je první věc. Obvykle říkáme z opozičních lavic, když považujeme některou část zákona za protiústavní, že podáme ústavní stížnost. Ta čísla jste slyšeli. To nebyl politický souboj. Protože o ničem jiném to není. No tak jako pojďme to schválit a my urychleně nachystáme novelu. Před hlasováním o zákonu už ministři říkají - nachystáme novelu. A proto to není žádná finanční ústava. Kterákoliv většina to změní, buď dobrým směrem, nebo špatným. To není vůbec důležité. V minulém volebním období jsme nenašli u levicové opozice sluchu pro to, že by přijali, přišli s nějakým kompromisním návrhem a pomohli nám schválit ústavní zákon nebo finanční ústavu. My jsme v tomto volebním období k tomu přistoupili jinak. Mohli jsme říct: vy jste nám nepomohli, my vám také nepomůžeme. My jsme k tomu přistupovali jinak a našli jsme kompromisní řešení. Mohli jsme ji schválit.
Ale nezpochybňuji hlasování.
Pouze pro stenozáznam. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.
Já jenom k tomu... Klobouk dolů. On tady mluvil, něco obhajoval, novelu vinařského zákona. Ten zákon je velmi kyselý. To, co tady vyprodukoval pan ministr zemědělství. Nicméně podívejte se na životopis pana senátora Hajdy a srovnejte si to s tím, co tady říkal. Jestli někde někdo prosazuje klientelistický kapitalismus, tak tady byla klasická ukázka. V jeho případě já považuji to, že zrovna jeho sem vyšle Senát a on sem jde, za střet zájmů jako vyšitý. A slyšeli jste tady něco, že to oznámil? Ani náhodou.
Dobře. Děkuji. Jak jsem řekl, ukončil jsem projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministru i panu senátorovi.
Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. Než budeme pokračovat, dovolte, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Z projednávání od 15.30 na dnešní den se omlouvá paní poslankyně Miloslava Rutová a mezi 17.30 a 19 hodin z pracovních důvodů také pan poslanec Skalický. Pokračovat budeme bodem Pokud nemá zájem, není podmínkou jeho vyjádření. Nemá zájem. Jako první chce vystoupit pan senátor Vystrčil. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Všechno ostatní by bylo nesmyslem a způsobilo by tady stav, který by byl velmi těžce aplikovatelný a vznikly by veliké problémy.
Děkuji panu senátorovi Miloši Vystrčilovi. Jestli se nikdo nehlásí do rozpravy. Hlásí, ano, pan poslanec Vilímec se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Není to z hlediska dluhu žádný problém. To neplatí pro obce jako celek.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Zahájil jsem hlasování číslo 150 a ptám se, kdo je pro.
Takže ta bakalářská zkouška právě nahrazuje poměrně dost často maturanty. A je to škoda, protože se dostáváme do takového bludného kruhu, kdy plodíme mnoho vysokoškolských studentů a vysokoškoláků bakalářských stupňů a my potom nevíme, kam s nimi. Já s tím souhlasím. Pokud se podívám na ty výjimky, už jsme tady řešili výjimku pro velvyslance. Ale všechno je to nekoncepční. My tady řešíme nekoncepčně ty věci, protože je nějaký zákon a my do něj budeme furt vsouvat nějakou výjimku. Takže opět narážíme na ten věk 70 let. A v tom zákoně je plno dalších věcí, například výjimka z předpokladu vzdělávání. Já jsem čekal, že samozřejmě přijde více výjimek. Doufám, že tam nebude náborový příspěvek, protože já jsem opravdu proti němu, protože je diskriminační a jde proti ideji odbornosti. Vy na ten náborový příspěvek nenaberete odborníky, ale naopak ty, co toho moc nevědí a neznají. Zároveň říkám, že my ten zákon v té konečné fázi asi podpoříme, i když jsme pro původní verzi nehlasovali.
S přihláškou do rozpravy se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Můžeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu.
Jde o to, že personální ředitel bude nově zařazen do výčtu orgánů, které mohou vydávat služební předpisy.
Další faktickou nevidím, takže s přihláškou do diskuse je další na řadě paní poslankyně Maxová.
Dnes máme na programu Sněmovny druhé čtení senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní službě. Ráda bych zde upozornila na fakt, že Ministerstvo práce a sociálních věcí chce toto otevření zákona zneužít. Jsou to veřejné - uzavřené kulaté stoly, konference, opakované projednávání na výboru pro sociální politiku, aby v dané věci toto ministerstvo konalo. Opakovaně jsme nabízeli pomoc při hledání řešení. Jenom na úvod, co a kdo je lékařská posudková služba. Proč kolaps? Zaměstnanci, lékaři i administrativní pracovníci spadají pod zákon o státní službě. Podle tohoto zákona je věk pracovníka ve služebním poměru povolen pouze do 70 let jeho věku.
Tak jak bývá mým zvykem, podrobně sleduji, nebo často se mi to daří, rozpravu a myslím si, že tady zazněla řada zajímavých faktů a argumentů. Zkusme se nad tím zamyslet pragmaticky a reálně. Jsem zvědavý, jak hlasování dopadne. Já jsem svůj názor naznačil.
Přečtu omluvu. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Ivana Adamce. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Protože zákon se dodržovat musí. Mně tam vadí jedna věc, která tady možná nezazněla. Možná to pan ministr takhle nemyslel, abych byl upřímný a nepodsouval mu něco, co tady možná nezaznělo. A to je taky tak trochu paradox.
Děkuji i za dodržení času.
Je to samozřejmě rozumná a potřebná věc, a právě proto jsem pro ni ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně hlasoval. Jen krátce, děkuji.
Nyní tedy řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Karamazov.
Dovolím si však jednu poznámku. O rozpočtové odpovědnosti slýcháme ze všech stran. Není snad vystoupení politika, aby nějakým způsobem rozpočtovou odpovědnost nezmínil. Je to dnes prostě v módě. Odpověď všichni známe - neudělalo se vůbec nic. My jsme ji podpořili, většina ostatních však nikoliv. Za kompromisní návrh ovšem nepovažuji vládní povinnost zpracovávat jakési proklamace dlouhodobě udržitelného růstu.
Jde o to, aby vedle vyhlášky ke stanovení referenčního rozhraní vydalo Ministerstvo vnitra i vyhlášku ke stanovení standardu pro vybrané provozně informační systémy, a pokud jde o zmocnění pro NBÚ, aby v dohodě s ministerstvem vydal Národní bezpečnostní úřad vyhlášku o způsobu likvidace dat, jejich kopií a dalších věcech.